Paní ministryně nemá tak silný hlas, aby vás překřičela, a navíc je to dáma.
Děkuji za vaši pozornost.
Nemá. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. A já tedy prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Chvojka.
Děkuji za důvěru. Prosím o propuštění do dalšího čtení.
Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se opravdu nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně pana zpravodaje. Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 164, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 91, proti žádný. Pardon, omlouvám se. Paní ministryně navrhla zkrácení lhůty. Zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení lhůty. Je to hlasování číslo 165, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro 85, proti žádný.
Já nevím, jestli je to ten správný důvod, jestli je to to úplně nejšťastnější opatření. Obecně to považuji za dobrou věc, že tam je dohled státního zástupce.
Paní ministryně se hlásí o slovo, tak vás poprosím, abyste vystoupila v rozpravě.
Je to výsledek vyhodnocení aplikační praxe, kdy sami státní zástupci říkají, že mají v rámci dozoru jiné možnosti a že v tomto případě není třeba čekat na jejich souhlas.
Závěrečné slovo nebude. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí, tak budeme hlasovat o návrzích na přikázání výborům, k projednání. Přistoupíme k hlasování. Kdo je proti? Otevírám další bod a tím je I zde požádám paní ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou, aby přečetla tento návrh z pověření vlády.
Ty podstatné body bych zase shrnula asi takto. Nově by tedy měl být poplatníkem ten, který žádá notáře o provedení zápisu, a notář bude plátce takového soudního poplatku. Navrhovaná úprava mění osobu poplatníka soudního poplatku za zápis a poplatníkem bude ten, kdo žádá notáře o provedení zápisu. Notář bude plátcem soudního poplatku, který soudní poplatek vybírá, odvádí správci poplatku, tedy soudu. Můžeme tedy konstatovat, že žalobci mnohdy podávají návrh na vydání elektronického platebního rozkazu právě proto, že soudní poplatek za takový návrh je nižší než v případě podání návrhu na zahájení občanského soudního řízení, kde to stejně ale končí potom. Budou to logicky notáři. V minulosti bylo vrchními soudy rozdílně rozhodováno o věcné příslušnosti soudů, a právě proto návrh nové úpravy jasně stanoví, že v těchto rozhodováních jsou příslušné, nebo by měly být napříště příslušné soudy okresní. Ve věcech dávek pěstounské péče rozhodují krajské pobočky Úřadu práce, jehož sídlem je Praha. Tím jsme odstranili i určitou délku, neúměrné průtahy ve vyřizování těchto věcí.
Zítra jako třetí bod po písemných interpelacích.
Ještě někdo se hlásí ohledně změny programu? Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento pevně zařazený bod jako první dnešního dne. Jako druhý budeme hlasovat bod pana předsedy Okamury, který žádá o zařazení bodu Informace o situaci muničního skladu ve Vrběticích. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Když nebude námitka, dal bych hlasovat o návrhu pana poslance Faltýnka, a tak jak bylo řečeno, po jednotlivých návrzích. Námitka není. Zde bych se chtěl zeptat ještě pana předsedy Stanjury, protože to bylo dáváno v jednotlivých blocích. Teď máme blok druhý, kde je asi šest bodů. I o těch šesti bodech chcete dávat hlasovat jednotlivě? Kdo je proti? Nyní tedy zahajuji hlasování o zařazení bodu 54, sněmovní tisk 304 jako pevný bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program. Je to hlasování číslo 135, přítomných poslankyň a poslanců 147, pro návrh 83, návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Máme hlasování číslo 137, přítomných poslankyň a poslanců 147, pro návrh 77 poslankyň a poslanců, návrh byl přijat. Otevírám další bod a tím je
Kupodivu zatím návrh tohoto zákona nebyl předložen Poslanecké sněmovně, čili my plníme dosud nesplněný závazek. Navržená právní úprava zlepšuje vymahatelnost majetkových nároků obětí trestné činnosti. Doplňuje stávající právní úpravu zajištění majetku v trestním řízení a odstraňuje základní nejasnosti. za druhé, zlepšit postavení obětí trestné činnosti právě proto, aby mohly být lépe zajištěny jejich majetkoprávní nároky, které jsou v současném trestním řízení zajištěny zatím nedostatečně; Rozšířit a zpřesnit podmínky prodeje zajištěného majetku tak, aby bylo možné jej rychle prodat, protože v některých případech ztrácí na své tržní hodnotě. Dále jde o to jasně vymezit práva a povinnosti správci zajištěného majetku. Zase to je odvíjeno od charakteru konkrétní věci. Jiná bude u movitých hmotných věcí, jiná bude u duševního vlastnictví. Dále jde o úpravu jednoznačného postupu při správě zajištěného podílu v obchodní korporaci. I v oblasti odměňování insolvenčních správců tak, jak je momentálně stanovena prováděcí vyhláškou v praxi, činí problémy. Dále jde o rozšíření podmínek pro zajištění majetkových nároků osoby poškozené trestným činem, a to i před zahájením trestního stíhání, na majetku podezřelého, pokud zde bude důvodná obava, že by uspokojení těchto nároků bylo mařeno nebo ztěžováno, což je v praxi spíše pravidlem než výjimkou. Také na rozdíl od platné právní úpravy již nebude muset ta poškozená předtím prokazovat. My, jak řada z vás ví, zatím máme tu možnost buď zajistit celý majetek, což je samozřejmě zbytečně masivní invazivní opatření, anebo nic. Obdobně jako u právnických osob umožnit zajištění majetku pro účel výkonu peněžitého trestu. Jde zde o jedinou majetkovou sankci, u které není upraven zajišťovací institut. Takhle bych mohla pokračovat dále. Po vzoru zahraničních právních úprav je to také nová možnost obligatorního propadnutí majetku, který byl získán trestnou činností nebo jako odměna za něj, a nelze jej vrátit poškozenému. Předpokládám, že jste měli možnost se s některými z nich více či méně seznámit podle vaší profesní orientace.
Děkuji za upřesnění. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nebudu dlouhý.
Otevírám obecnou rozpravu. Neeviduji žádného přihlášeného do obecné rozpravy ani s faktickou poznámkou.
Ještě jednou slibuji a skutečně se zavazuji, že se nejedná o obstrukci a že budeme vystupovat mimořádně časově střídmě a střízlivě, abychom Poslaneckou sněmovnu nezdrželi. Ale toto usnesení pokládáme za nezbytné.
Váš návrh jsem si poznamenal. Dále byl přihlášen pan poslanec Tejc a po něm pan předseda Faltýnek.
Byl bych rád, aby se jím mohly zabývat výbory. Myslím si, že řadu občanů trápí zneužívání exekucí. Je to poslanecký návrh, na kterém určitě budeme spolupracovat s Ministerstvem spravedlnosti při jeho možných úpravách. Já vás moc prosím, aby byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech tak, jak to samozřejmě čas dovolí.
Dobré ráno, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, přicházím se standardní prosbou, chcete-li žádostí, volební komise a prosím dnes o pevné zařazení volebního bodu. Je to bod avizovaný. Připomenu, že minulý týden jsme tuto komisi obsadili, a teď tedy potřebujeme, pokud má začít pracovat, aby Poslanecká sněmovna řádně zvolila v tajné volbě jejího předsedu.
Já vám děkuji. Další přihlášený je pan poslanec Faltýnek a po něm pan poslanec Fiala.
Já jsem chtěl navrhnout - a neřeknu, že po dohodě předsedů politických klubů ze včerejšího večera, ale po nějaké diskusi, nelze to nazvat pevnou dohodou, ale po nějaké diskusi, pevné zařazení bodů dnešního jednání. Takže já bych tento svůj návrh modifikoval ve vazbě na vystoupení pana předsedy Kalouska, aby pokud Sněmovna odsouhlasí zařazení prvního bodu návrh pana Kalouska, aby tento můj návrh byl zařazen jako druhý a další bod dnešní schůze Sněmovny. Pro jistotu písemně předávám řídícímu schůze.
Dobré ráno vám všem, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající. Dovolte, abych načetl změny dvou bodů v dnešním programu. Je to z toho důvodu, že předkladatel David Kádner je na zahraniční cestě. Tak se to sešlo, že bychom to načetli na příští schůzi, a chtěli bychom, aby u tohoto bodu, který si odpracoval jako předkladatel, byl a celý vám ho představil. Je to návrh zákona, který navrhl klub hnutí Úsvit, a chtěli bychom ho zařadit na dnes po pevně zařazených bodech.
První pan předseda Okamura.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom krátce. Tady tu petici mám. Ano, na dnešní den, a pokud možno jako první bod bych to chtěl zařadit.
Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Pan poslanec Stanjura s přednostním právem.
Ale to je samozřejmě potom na rozhodnutí klubu ODS.
Aby to bylo naprosto fér. Pan kolega Sklenák to včera na schůzce předsedů poslaneckých klubů od nás slyšel. Od všech předsedů opozičních klubů. Takže to nemůže být žádné překvapení. Tomu zabránit nemůžeme. Ale dneska po devatenácté se jednat nebude.
Prosím, pan předseda Sklenák s přednostním právem.
Včera večer jsme se bavili o představách, jak bude probíhat dnešní jednací den, to je pravda.
S faktickou poznámkou pan poslanec Tejc, po něm pan předseda Kalousek.
Nutili nás tady hlasovat po půlnoci o církevních restitucích, o všech svých prioritách. Jsem přesvědčen, že není jediný důvod, abychom se vyhýbali práci. Jestliže jsme se zdrželi - a bylo to legitimní právo opozice navrhnout bod, většina Sněmovny vyhověla, bavili jsme se tady celé dopoledne o něčem, co může někdo považovat za podstatné, někdo za méně podstatné, ale musíme ten čas nějak nahradit. A musíme ho nahradit prací třeba i po 19. hodině tak, jak je to navrženo a odhlasováno. Já jsem přesvědčen, že tím nejsou omezována práva opozice. To je jenom o tom, kdo chce a kdo nechce pracovat a hlasovat o zákonech, o kterých tady jednáme už několik měsíců.
Já nemohu než souhlasit s panem poslancem Tejcem a prosím, abychom nebyli obviňováni z nepracovitosti. To, že jsme se dnes ráno tady věnovali jinému tématu, věru opravdu není naše chyba. Já jsem chtěl jenom upřesnit termíny dnes a zítra.
S přednostním právem pan předseda Stanjura.
Tak za prvé. Byla to reakce opozičních klubů na to, že máme v jeden den dvě mimořádné schůze, jednu řádnou, nikdo neví, jaký bude program. Doporučení pana předsedy Sklenáka byla: Budeme jednat a večer si řekneme, co a jak. Oni nám to přiznávají v kuloárech, že ten chaos je. Bylo to vaše svobodné rozhodnutí. Vy jste útočili a my jsme se bránili. To si všechno pamatuji. Ale ubránili jsme se. Ale bylo to vaše rozhodnutí. My jsme to poctivě řekli panu předsedovi Sklenákovi. On to vzal na vědomí. Takže ano, můžeme si hlasovat. Já respektuji většinu. Tomu přece nevěříte ani vy! A tomu říkáte kvalitní práce. A když už chceme tak pracovat, tak projednávejme body opozice, které tady leží od března, od dubna, od května! A je listopad! Protože v srpnu předloží vláda svůj návrh. Napsali jste to chytře. Zřejmě tam není napsané - v srpnu letošního roku. Možná tím budete argumentovat, že jste mysleli srpen 2015 nebo 2016, protože už jsme slyšeli, a to bylo docela komické: My jsme slibovali, že bude líp. Ale nikdy jsme neřekli kdy...
Protože na řízení jsme tu bohužel sami dva. Nevím, jestli jsem schopen řídit Sněmovnu 48 hodin v kuse.
Ještě jednu informaci, abyste věděli, jak to dobře vládní koalice plánuje. Dostal jsem pozvánku od ministra bez portfeje, abych nepoužil svůj oblíbený výraz, k závažnému tématu, ústavnímu zákonu. My jsme přislíbili. A svolává to váš ministr! Nebo já nevím!
Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Helena Válková.
A můj příspěvek není ani tak příspěvek jako spíš dotaz. Tak prostě pokud tady podnikám jako fyzická osoba, tak se na mě vztahuje nějaká trestní a právní odpovědnost. Já tomu prostě nerozumím.
My už jsme o té věci jednali na začátku roku. Paní ministryně slíbila, že zpracuje komplexní novelu. To splnila, předložila nový návrh zákona a jsme za to rádi. To, že zde slyšíme debatu, zda ano pozitivní výčet, nebo negativní výčet, to je samozřejmě správně a taková debata by měla být vedena. Samozřejmě můžeme diskutovat i o těch trestných činech, které by tam měly být a které tam nejsou. Zde byla například zmíněna ta pomluva. Já si naopak myslím, na rozdíl od paní ministryně, že ta pomluva by tam být měla. Jsem rád, že paní ministryně souhlasí s prodloužením lhůty, protože si myslím, že to bude debata určitě plodná. Policie už dneska trestní odpovědnost právnických osob dělá, sice v určitém omezeném počtu. Jde jenom o to, zda se bude posuzovat trestní odpovědnost u osoby fyzické, nebo také právnické.
Hlasovat určitě budeme, ale mám zde ještě dvě přihlášky do rozpravy.
Děkuji za slovo. Svůj výstup jsem určitě nebral jako kritiku tohoto zákona. Ale to je naprosto relevantní a legitimní postup.
A myslím si, že připraveni na to, abychom to pustili s tou změnou filozofie dál, nejsme. My si tady schválíme nějaký zákon, bude to obrovské množství skutkových podstat a moje obava zní, že s tímto přístupem se v praxi nezmění nic. Takže bych byl raději, a proto jsem dal ten návrh, aby se ještě jednou zamyslel navrhovatel, proč ne, jestli tento přístup je správný a jestli je dobře promyšlený. Ale proto navrhuji to, co navrhuji, a proto tady říkám to, co říkám, že debata na výboru bude mít jiný charakter samozřejmě.
Vzpomeňme si, co se předvedlo s pozměňovacím návrhem v rámci služebního zákona a co z toho nakonec vyplynulo.
Nyní přečtu omluvenky. Dále od 17 hodin z osobních důvodů se z dnešního jednání omlouvá pan poslanec Adámek. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Blažek.
Já jsem nechtěl poučovat, to tedy v žádném případě ne. Já jsem vzal pouze určitý aspekt toho, abych to vysvětlil proč. Vidíte, ta čeština, to je někdy potvora, to se musím zamyslet, a to je moje maminka češtinářka. Doufám, že se nebude... ale ona po nocích spí a nedívá se na televizi, takže to projde.
Děkuji za slovo.
Dobrý večer. Odhlasovat jen tento bod?
Já se omlouvám, pane kolego, ale pan poslanec Laudát už o to požádal, já to nemohu vzít zpět, to by musel on sám nebo pan kolega Stanjura. Další, kdo se hlásí, je pan předseda Fiala.
Já chci jen potvrdit to, co řekl pan kolega Stanjura. Na základě dohody předsedů opozičních klubů i my žádáme o přestávku na klub v délce jedné hodiny.
Je to jednací místnost, kterou má k dispozici vláda.